Poslanecká sněmovna vládě České republiky důvěru nevyslovila. Děkuji vám za spolupráci.
Byl to jediný bod zařazený na této 5. schůzi.
Ano, jsou takové věci. Byť uznávám, že je pohodlnější, když vláda má nějaký svůj aparát, který ty zákony připravuje. A já jenom vyzývám pana předsedu vlády Babiše, aby příště uvažoval v tomto směru. A chápu, že voliči rádi poslouchají, že je to vláda pro všechny. Ale v tomto smyslu není. Ta zákonodárná se bez té vlády v zásadě obejde, a možná kdybychom nějaký zákon neschválili rok, možná bychom pro ty občany udělali to nejlepší, co bychom udělat mohli.
Děkuji za slovo. Pane předsedo, já už o té vládě jako celku mluvit nechci. Nevím, kdo z vás ví, co obsahuje. Nyní od ANO je to velmi velký názorový veletoč, protože jeho vyjednavači tehdy nechtěli, aby státní služba spadala pod Úřad vlády.
Já vám děkuji.
Takže prosím o odpověď, protože mě to velmi zajímá.
Já vám děkuji.
Já jsem myslel, že interpelace jsou ve čtvrtek, ale to nevadí. Pan ministr Brabec je zásadně proti. Je to návrh pana ministra průmyslu. Ohledně církevních restitucí. A ohledně zákona o státní službě. Tak si to trošku připomeňte. A je to také návrh. Zajímavé by bylo vidět, kolik a kteří funkcionáři za kterou stranu nalezli do státní správy předtím, než ten zákon začal platit. To by bylo také zajímavé. Ohledně důvěry jsem pana poslance úplně nepochopil -
Faktická poznámka - pan poslanec Marek Benda, poté paní poslankyně Valachová, poté pan poslanec Jurečka. Prosím.
Platila možná, kdybychom ji připustili, pro ten minulý návrh. Návrh, který byl schválen v roce 2012, měl celkovou vydávanou částku, která přichází církvi, 53 miliard, tak nemohl být o 54 miliard předražený. To je prosím opravdu věcný nesmysl. Děkuji za pozornost.
Děkuji za dodržení času.
A zejména k návrhu pravicových stran - určitě pan Kalousek prostřednictvím pana předsedajícího to potvrdí, nebo kolegové z Občanské demokratické strany. Došlo k významné změně státní služby právě směrem k tomu, že nesmí být nezávislé generální ředitelství na Úřadu vlády. Dostaly se tam různé možnosti ukončení jejich služebních poměrů. Tak najednou teď - a kromě voleb a jiné vlády se nic jiného nestalo - totéž hnutí toto navrhuje.
Děkuji. Nyní s faktickou poznámkou pan poslanec Jurečka, poté pan předseda Stanjura, poté z místa pan poslanec Blažek.
Napíšeme líbivá slova do programového prohlášení vlády, slíbíme nejenom programově všechno všem, ale i z hlediska fungování a jednání slíbíme, že budeme komunikovat s opozicí, budeme jí naslouchat, ale v okamžiku, když jde tak klíčová novela zákona, tak se s nikým z nás nikdo nebavil. Jenom pro zajímavost. Jeho názorová orientace, jeho politická příslušnost, nebo je na prvním místě odbornost?
Já vám děkuji. Nyní s faktickou poznámkou pan předseda Stanjura.
Nejednáme dneska o služebním zákoně. Potom byl přijat nějaký kompromis, který je ucházející a který potřebuje změnu, ale to je všechno. Až tady bude návrh zákona, tak veďme podrobnější debatu. Soustřeďme se na to hlavní - Andrej Babiš si dneska jde pro debakl, tak pojďme k tomu debaklu a nedebatujme o služebním zákoně, který tady ještě není, ještě neskončilo připomínkové řízení.
Vláda nepřijímá zákony. Vláda je navrhuje Sněmovně, takže tady budou mít všichni dost času se o každém z našich návrhů pobavit bez ohledu na délku připomínkového řízení. Sněmovna není připomínkové místo.
Hnutí ANO dosud nenabídlo SPD ani účast ve vládě, ani pomoc při prosazování klíčových bodů našeho politického programu. Hnutí ANO dokonce od počátku veřejně jakoukoliv vládní spolupráci s SPD odmítá. Od počátku přitom jasně říkáme, že jsme ochotni dělat programové kompromisy a jsme konstruktivní, jelikož víme, že jsme ve volbách skončili počtem poslanců až třetí. S tím nesouhlasíme. Andrej Babiš vytváří v této souvislosti umělou mediální kampaň, kdy se uměle situuje do role, že on je ten jediný, kdo chce pracovat. Není to pravda. Říkáme to od prvního okamžiku. A neokopáváme tady kotníky ostatním stranám, jednáme a snažíme se prosazovat program. Pro nás je na prvním místě zájem našich voličů a ti si přejí, abychom prosazovali náš program. Uvidíme další vývoj. Hlavně chceme, abychom začali už co nejrychleji pracovat pro občany, pro jejich lepší životy, aby měli více peněz a cítili se v České republice co nejbezpečněji. Děkuji za pozornost.
Já vám děkuji. Prosím, vaše dvě minuty.
Děkuji, pane předsedo. Ale to kdybychom dohnali do důsledku, tak pak stačí jedna strana s jedním obrovitým programem, která chce jenom to nejlepší všem a neustále to opakuje.
Hezký den, vážené kolegyně, vážení kolegové, vážený pane předsedající a vážená vládo. Podle mého názoru nemají.
Vážený pane předsedající, děkuji za slovo. Dámy a pánové, já bych se ještě chtěl vyjádřit k jednomu bodu programového prohlášení. Uvědomme si, že zdravé ovzduší je jednou ze základních podmínek zdraví našich občanů. Rád bych proti této tendenci co nejrazantněji vystoupil.
Ptám se, jestli platí faktická poznámka pana ministra zdravotnictví. Děkuji. S faktickou poznámkou paní poslankyně Kovářová a poté z místa pan předseda Bartošek.
Já doufám, že toto právo nám nebudete upírat.
Já na to krátce navážu. Promluvím vaším prostřednictvím také k panu poslanci Janulíkovi. Vláda vyhazuje úředníky z ministerstev, vláda koná kroky a rozhoduje a my se této vlády ptáme, na základě čeho koná, zda respektuje programové prohlášení, které předložila, zda není v rozporu s tím, co říká. Proto se ptáme. Protože vláda rozhoduje a Poslanecká sněmovna ji kontroluje.
Já si myslím, že určitě ne.
Já vám děkuji. S faktickou poznámkou pan předseda vlády Andrej Babiš. Prosím, vaše dvě minuty.
To nebyla státní firma přece. To byla akciová společnost, kde byly slovenské a české chemičky. Víte, já jsem měl tu vizi a řekl jsem: Založím ten Agrofert. A víte, kdo přišel ráno? A dostali jsme padáka. Tak si to nastudujte a neříkejte nesmysly! Následně odešlo 60 lidí za mnou a ten Petrimex zkrachoval. Nebyla státní firma. Ani základ neznáte, tak radši mlčte, když o tom nic nevíte. Nastudujte si to. Stejně jako ten Petrimex. Tak si to nastudujete.
Prosím, vaše dvě minuty.
Hezký dobrý den. Já bych chtěl, pane předsedající, vaším prostřednictvím reagovat a oslovit pana předsedu Kováčika. My tady právě hovoříme o tom, co je v programovém prohlášení, aby to občané slyšeli. Protože jinak budou slyšet jenom to, že to programové prohlášení je skvělé a že vlastně přicházejí o skvělou vládu. Proto my o tom hovoříme, proto chceme slyšet odpovědi. A protože my jsme přesvědčeni, že je špatný, tak jim umožňujeme, aby měli možnost na základě faktů, které tu zazní, si udělat sami nějaký závěr. Bude to pro nás pro všechny důležité ve všech dalších volebních obdobích.
Děkuji. Prosím pana předsedu Bartoše a po něm pan předseda Michálek.
Vážený pane předsedající, dámy a pánové, vážená vládo, rolí opozice je kontrolovat vládu. My tady nevystupujeme jen tak pro nic za nic. My tady máme předloženo programové prohlášení a máme naprosto validní otázky, řada z nás. Mně poměrně vadí, když se tady ozývá: tak už nezdržujte a odmávněte! Takže já si myslím, že tato témata, a protože tady se nic moc nezmění mezi prvním a druhým kolem, pravděpodobně - ostatně to vyplývá i z prohlášení pana premiéra - tak my se budeme ptát znovu.
Takže jestli mě nasměrujete do nějakých zdrojů, kde jste to veřejně řekl, já se na to rád podívám. Zatím jsem dohledal jenom vaše švýcarské spolužáky. A to nám opravdu nestačí. Na společnost Agrofert kvůli tomu převzetí, ke kterému došlo. Od toho tady máme jednání Poslanecké sněmovny. Vy jste za námi přišel s tím, že chcete vést vládu. Takže prosím, držme se té kultury parlamentní demokracie. A pokud jste nic neprovedl, tak se přece nemáte čeho bát.
Děkuji.
Jen reakce na pana kolegu Kováčika. To byl pořád klid na práci, a hlavně moc nemluvte a klid na práci, a pak to dopadlo s tímto klidem na práci, jak to dopadlo. Ten první je z března 1968, kdy byla zrušena cenzura. Tehdy se konal takový mítink a tam vlastně slavili to, že konečně mohou mluvit - to je to, co se tady nějak nelíbí. A spisovatel Jan Procházka, který řekl asi tuhle větu: "No přece nás rodiče neučili mluvit, abychom pak nemluvili! A ten druhý je situace v Moskvě, kam internovali v srpnu 1968 tehdejší vedení strany - nikoli státu. A víte, co byl následek toho, že už nežvanili? No kolaborace, normalizace a klid na práci.
Děkuji.
Je zde fakticky pan předseda Kováčik, potom pan ministr Stropnický a potom paní ministryně Schillerová.
Pan kolega Blažek patří ke znalcům historie, já mu skládám poklonu, smekám před ním. Já tady pro přibarvení připomenu, že o žvanírně a klidu na práci tady z toho místa velmi často mluvil i premiér Topolánek za ODS.
Samozřejmě něco se povede více, něco méně.
Ano, my jsme debatovali tento návrh. Není to vládní návrh, ale návrh skupiny poslanců. Nejedná se o retroaktivní zásah, ale o zdanění budoucích náhrad a přinese to do státní kasy zhruba, pokud si tu částku dobře pamatuji, asi 400 mil. korun.
Děkuji.
Přijde mi to poměrně absurdní.
Tak bohužel bývalý neúspěšný ministr obrany není přítomen. Pane ministře Stropnický, styďte se. Moje kolegyně nechtěla plakat. Jestli jste tu ironii nepochopil, já vám to pak napíšu. Ono někdy ty uvozovky nejsou slyšet. Vždyť ti kluci, zeptejte se, ti kluci mě mají rádi. Ministr obrany je prestižní funkce a úspěšný ministr, pokud je ta samá vláda, přece pokračuje. Já nevím, jestli nechtěl, nebo nemohl. A čteme vyjádření nové paní ministryně - musím prověřit, co mi tady nechal. Kdyby to byla jiná strana, kdyby opozice přišla po jiné vládě, tak bych tomu rozuměl. Vy jste se prostě bál, přestože vás ti kluci mají tak rádi, abyste jim něco koupil. A ten podpis jste nechal na někoho jiného. A teď nám budete říkat - už to vidím, až budeme mluvit o Dublinu... Co pořád máte s tou zahraniční politikou?
Zeptám se pana předsedy vlády, zda si přeje závěrečné slovo. V tom případě, protože je zvykem, že hlasování o důvěře vládě řídí předseda Sněmovny, tak předám řízení schůze panu předsedovi.
A tím jménem je Roman Kubíček. Jestliže se zdržuje hlasování, řekne "zdržuji se". Jiný projev poslance se považuje za zdržení se hlasování. Prosím, aby každý vyvolaný poslanec své stanovisko řekl dostatečně hlasitě, abych jej mohl v souladu s jednacím řádem zopakovat na mikrofon. Poprosím vás, abyste se všichni přihlásili svými identifikačními kartami a případně mi oznámili, kdo žádá o vydání náhradní karty. Ptám se na vystoupení. Pan předseda Bartošek s přednostním právem.
Děkuji za slovo, pane předsedo. Tak jak jsme již avizovali dopředu, pro klub KDU-ČSL, a nejenom pro něj, je důležité, abychom se nejprve vypořádali s tím, že pan poslanec Faltýnek a Babiš budou nejprve vydáni či nevydáni Poslaneckou sněmovnou k trestnímu stíhání, a teprve až následně aby bylo hlasováno o důvěře či nedůvěře vládě. Z toho důvodu můj návrh je, aby tato schůze byla přerušena až do doby, dokud nebude projednán bod vydání poslance Andreje Babiše a Jaroslava Faltýnka k trestnímu stíhání a zbavení imunity. Děkuji.
Pane předsedo, mám to chápat jako procedurální okamžitý návrh, nebo bychom ještě nechali vystoupit případně další kolegy k pořadu schůze, jestliže už nikdo nemá...? Ale nyní, má ještě někdo zájem o vystoupení, co se týče pořadu 5. schůze? Zahajuji hlasování. Jedná se o hlasování číslo 7, přihlášeno je 180 poslanců, pro 58, proti 116, tento návrh nebyl přijat. Žádost vlády České republiky o vyslovení důvěry
Děkuji za slovo, pane předsedo. Dobrý den, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci. Vaše rozhodnutí, že bod nebude přerušen a že budeme nejprve rozhodovat o vydání pánů poslanců Faltýnka a Babiše, je nutné respektovat. Ráno před osmou hodinou pan předseda vlády, když vysvětloval svoji pozici, osočoval všechny a všechno ze spiknutí a účelových lží a komplotu proti němu, aby byl znevěrohodněn jako předseda vlády a předseda hnutí ANO. Samozřejmě jsem byl tradičně mezi osočovanými, na to si nestěžuji. Je to na zvukovém záznamu, je možné to ověřit. Také nám poměrně dlouhou dobu tvrdil, že vůbec netuší, komu farma v roce 2012 patřila. Až potom při mimořádné schůzi přiznal, že v rozhodném období ty anonymní akcie vlastnily v té době, tedy i v roce 2012, jeho dvě děti a partnerka. Protože jak jinak by mohl Miroslav Kalousek dle jeho vlastních slov poslat ten audit na Babiše, na farmu? Já to opravdu nevěděl. On však zcela jistě ano a touto větou se sám před veřejností usvědčil. Chtěl bych vám za to poděkovat, pane premiére. Otevřenost nade vše.
Neřádí, ale prostě musí dělat to, čemu se říká daily business, a to je spousta práce. Ten stát nebo ten aparát se prostě nesmí zastavit. Je prostě nemožné, abychom nejezdili do Bruselu, abychom tam nejednali, abychom nedělali přesně to, po čem všichni voláte, to znamená, abychom nehájili naše národní zájmy. Vyhazovy úředníků a různé poukazy na nějaké čistky prostě nejsou pravda, přátelé. Opravdu nejsou. Nevyměnil jsem jediného schopného úředníka a nikdy bych to neudělal.
S faktickou poznámkou paní poslankyně Černochová.
Při projevu pana ministra Stropnického by se skoro až jeden rozbrečel. Rozbrečel by se ten, kdo tady s ním čtyři roky seděl, když byl ministrem obrany. Tento člověk, který na resortu Ministerstva obrany byl papírovým čertem, vy jste z něj udělal ministra pro zahraniční věci, tak ten nám tady bude kázat, že něco dělal? Vy to víte sám, pane premiére Babiši, protože pokud byste to nevěděl, tak byste ho na Ministerstvu obranu nechal. Ale protože víte, že je neschopný, tak jste tam dal paní ministryni Šlechtovou, což já vítám.
Ptám se, zda ještě někdo? Poté s přednostním právem pan předseda klubu Michálek.
Máme některé podmínky.